I tento zákon budu podporovat, protože je správný. Jenom bych apeloval na to, a já vím, že to je těžší a složitější: Nepodporujme ty, kteří nechodí do práce a svoje děti mají jako rukojmí pro to, aby dostávali od státu nějaký příjem! A to není rasismus, vůbec ne! To je obtěžování společnosti těmi nevychovanými. U nás jsou dealeři pervitinu, mají tam svá auta, mají tam svoje prodejny, tam to frčí. A to všechno souvisí tady s tím. Jsem rád, že tady je, že zvedáme peníze. Protože ta postcovidová doba, ta přinese ohromné utrpení pro spousty lidí. Bude to zoufalství. Ale podporujme, prosím, ty, co chtějí pracovat, a ne ty, co chtějí žít ze svých dětí. Jenom poznámka. A opravdu to podpořím.
Děkuji. Protože dneska zejména pracujícím nepomáhá, protože ty částky jsou tak nízké, že se do toho pracující rodiny s dětmi nevejdou. Protože ti lidé, ačkoliv jsou chudí, ačkoliv dělají všechno správně, tak na podporu státu nedosáhnou. A představte si to, že pracujete, máte třeba minimální mzdu, nicméně stát vám řekne: Jste bohatí, protože pracujete, a na přídavek na dítě nedosáhnete - i když pracujete s minimální mzdou. Mně píšou stovky, stovky, stovky lidí, kteří říkají: Proč není přídavek na dítě pro všechny? Proč není plošně? A já s tím souhlasím. Ale byly by to obrovské částky, bavíme se o desítkách miliard. Takže když ta diskuze tady na stole je, tak říkám upřímně: Narovnáváme to na rok 2014 a postupnými kroky můžeme podpořit více a více rodin.
Já vás nejdřív všechny odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Dám dostatek času na to, aby se ustálil počet přihlášených poslanců a poslankyň v sále. Opakuji tedy, že budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu v prvém čtení, který byl předložen v rozpravě. Kdo je proti? Děkuji vám. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo jiný výbor jako garanční? Není tomu tak. Rozhodneme v hlasování číslo 197, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro rozpočtový výbor jako garanční výbor k tomuto tisku? Kdo je proti? Garanční výbor byl schválen. Organizační výbor nenavrhl projednat tento návrh v dalším výboru. Má někdo návrh na jiný výbor? Potom bylo v rozpravě navrženo zkrátit lhůtu k projednání na 30 dnů. Rozhodneme v hlasování 198, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty k projednání ve výboru na 30 dnů? Kdo je proti? Děkuji vám.
Dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně uvedla vládní návrh zákona, který novelizuje zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu. Návrh byl připraven Ministerstvem financí v úzké spolupráci s Českou národní bankou. Účelem této změny je, aby případné selhání instituce bylo přednostně řešeno na úrovni vymezené osoby podléhající řešení krize, a nikoli na úrovni dceřiných podniků. Součástí návrhu zákona jsou i související dílčí úpravy zákona o podnikání na kapitálovém trhu a zákona o platebním styku. Rovněž jsou navrhovány úpravy zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu prováděné v reakci na dosavadní zkušenosti a v reakci na posouzení transpozice původního znění směrnice ze strany Evropské komise.
Mění se smluvní uznání odpisů a konverze a zvyšují se pravomoci České národní banky v oblasti moratoria.
Děkuji, pane předsedající.
To byl jediný přihlášený v rozpravě. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan zpravodaj? Není tomu tak.
Tak ano. Je nějaký další návrh? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán jako dalšímu výboru ústavně-právnímu výboru. Hlasování číslo 194, přihlášeno 91 poslanců, pro 79, proti nikdo.
Vyjasníme si jednu drobnost, která byla součástí rozpravy. Ptám se pana poslance Jana Birkeho, jestli návrh na prodloužení lhůty k projednání byl součástí jeho návrhu, nebo jestli to byla jenom varianta. Budeme pokračovat bodem číslo Děkuji zpravodaji Jiřímu Dolejšovi, že učinil totéž. A nyní bych požádal, jakmile se situace v sále uklidní, aby paní místopředsedkyně vlády z pověření vlády tento bod uvedla. Myslím si, že už... ještě kolegové diskuze přesunou do předsálí.
Dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně uvedla vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o bankách, zákon o spořitelních a úvěrních družstvech, zákon o podnikání na kapitálovém trhu a některé další zákony. Důvodem předložení tohoto návrhu zákona je implementace novely evropské směrnice o kapitálových požadavcích a novely nařízení o kapitálových požadavcích. Cílem této revidované úpravy je posílení regulatorního rámce a vytvoření podmínek pro zajištění stability, bezpečnosti a dostatečné odolnosti bankovního sektoru a celého finančního systému. Co se týče věcného obsahu, návrh zákona přináší změny především v oblasti dohledu na konsolidovaném základě, stanovení kapitálových požadavků nebo odměňování zaměstnanců. Proto je třeba, aby byl navrhovaný zákon projednán co nejrychleji.
Čili jak říkám, pro fajnšmekry nepochybně obšírná materie, ale myslím si, že s ohledem na onu implementaci bychom mohli zkrátit lhůtu na 30 dnů.
Vnímám tedy vaše slova jako přihlášku do rozpravy bez přednostního práva, které neuplatňujete. A nyní otevřeme rozpravu s tím, že prvním vystoupením je pan kolega Lubomír Španěl a poté následuje vystoupení pana poslance Jana Volného. Pane poslanče, máte slovo.
Dobrý den, děkuji za slovo, pane předsedající. Jak již bylo řečeno paní ministryní, jedná se o implementaci evropských předpisů v bankovním sektoru. My jsme přesvědčeni, že legislativa České republiky je v této oblasti dostačující, a tuto euronovelu považujeme tudíž za nadbytečnou. Proto podávám tímto návrh na zamítnutí.
Nyní pan poslanec Jan Volný v rozpravě.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Zdravím, poslanci, poslankyně. Já bych tímto chtěl požádat ctěné poslankyně a poslance o zkrácení doby na projednávání o 30 dnů, tedy na 30 dnů.
Není tomu tak. Nikoho jiného do rozpravy přihlášeného nemám. Nikoho nevidím, rozpravu končím.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Ne. Budeme tedy hlasovat o přikázání ústavně-právnímu výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 206, přihlášeno 92 poslanců, pro 75, proti nikdo. Konstatuji, že návrh jsme přikázali k projednání ústavně-právnímu výboru a výbor pro sociální politiku bude výbor garanční. Poslední věc, s kterou se vyrovnáme hlasováním, je návrh pana poslance Dolínka, abychom zkrátili lhůtu o 30 dní. Zahajuji hlasování. Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu. Nyní je před námi bod číslo Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl pan poslanec Aleš Juchelka, který už je připraven. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já děkuji, pane předsedající. Ústavní péče, jak víme, je pro děti do tří let ne zrovna ideální. Říkají to výzkumy několik desetiletí a jedná se o to, že novela zákona de facto ruší paragraf o dětských domovech do tří let. Můj návrh zákona s mými kolegy se zabývá transformací dětských domovů do tří let. Návrh zákona zavádí centra komplexní péče. A také zavádí možnost samozřejmě například pro dětské domovy do tří let, aby se mohly transformovat -
Dámy a pánové, prosím o klid, abychom slyšeli, co pan poslanec říká. Děkuji vám.
V tuto chvíli je to služba sociální. Proto zavádíme centra komplexní péče, která budou mít možnost poskytovat obě chybějící péče, a tyto péče vymezují standardy v tomto zákoně jak personální, tak vybavením, tak aby reflektovaly vývojové potřeby dítěte a splňovaly vysoké nároky na komunitní péči; Děkuji moc.
Děkuji. Prosím, máte slovo. Jedinou přihlášenou je paní poslankyně Aulická Jírovcová.
Hovořili, že s tím nesouhlasí a mají opravdu velké problémy.
Spíše se jedná o souhrn opatření, kterými se narovnávají disproporce v dávkové oblasti. Za důležité považuji zmínit zejména zvýšení pěstounských dávek, respektive diskuzi o zvýšení pěstounských dávek a státního příspěvku pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Je také upravován zaopatřovací příspěvek pro mladé dospělé po skončení náhradní péče, a myslím si, že tady bude asi hodně plodná diskuse u toho bodu. Návrh preferuje náhradní rodinnou péči zejména o děti se zdravotním znevýhodněním a sourozenecké skupiny. Podporuje svěřování ohrožených dětí do pěstounské péče na přechodnou dobu jako alternativy k jeho umístění do institucionální péče. Návrh dále zamezuje umísťování nejmladších dětí do náhradní pobytové péče právě ze sociálních důvodů. Konečně návrh jako takový představuje zefektivnění některých postupů a procesů na základě poznatků praxe, za to jsem velmi rád. Měli jsme vlastně rok výročí o Vánocích. Já samozřejmě nikoho neobviňuji, že to bylo záměrně, nebo ne. To je z mé strany vše.
Děkuji a otevírám obecnou rozpravu. Prosím, máte slovo.
Pevně věřím, že najdu podporu.
Samozřejmě kritika, která by tady mohla zaznít, je, že je to málo komplexní novela a že by si to zasloužilo ještě daleko rozsáhlejší novely souvisejících právních předpisů. Pokud to neprojde a bude to jenom sociální výbor, také s tím budu umět žít. Přes tu kritiku, kterou jsem tady trochu zmínila, také děkuji paní ministryni, že se jí to podařilo do tohoto stadia dovést, a záleží teď už jenom na nás.
Děkuji. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, musím říci, že jsem k této novele zákona čekala větší diskuzi, ale možná se to gros odehraje na výboru pro sociální politiku.
Je to pan poslanec Ivan Adamec, navržen ODS, a je to pan Šimon Barczi, navržen poslaneckým klubem Pirátů. Toto volební komise přijala 1. prosince ve svém usnesení 175 a ještě konstatuje v tom usnesení, že nově zvolenému členu započne jeho čtyřleté funkční období, nejdříve by to bylo dnem 12. ledna, dneska už jsme v čase později, takže pokud dnes někdo bude zvolen, tak jeho období je čtyřleté.
Otevírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Přivolal jsem poslance a poslankyně, kteří nebyli v sále. Kdo je proti? V tuto chvíli přerušuji projednání tohoto bodu pro provedení tajné volby. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky
V Kontrolní radě Grantové agentury jsou od 11. ledna neobsazena dvě místa, kdy skončila funkční období profesoru Janu Rodovi a docentu Omarovi Šerému.
Přistoupíme k rozhodnutí o tajné volbě. Kdo je proti?
Teď se bavíme o přídavku na dítě pro pracující rodiny s dětmi. To znamená: pomáháme rodinám s dětmi, žádná vláda neudělala pro rodiny s dětmi tolik jako tato.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Jsou to tři varianty zkrácení.
Takže paní ministryně, já nevím, jestli to můžete za vládu vyjádřit, protože takový dokument tady nemám. Není tomu tak. Požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Navrhuje někdo jiný garanční výbor? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům. Má někdo návrh na další výbor k projednání? Není tomu tak. Budeme pokračovat v projednávání. Děkuji. Prosím, paní ministryně.
Cílem této novely, tohoto návrhu zákona je pomoci dětem, které mají od začátku svého života v životě obrovskou smůlu. Když jsme vyjednávali tuto novelu zákona, včera jsme ji představovali, se zástupci různých forem náhradní rodinné péče, tak jsem zmiňovala, že si nechci vybírat mezi jednotlivými formami náhradní rodinné péče, protože si myslím, že každá má svoji důležitou roli v celém tom systému a každá je důležitá. Nicméně teď bych se chtěla vyjádřit ke třem základním otázkám. Ta první je pěstounská péče.
A pak se nebudeme bavit o těch dětech, které tam nemusí být.
Děkuji. Paní poslankyně Helena Válková, faktická poznámka.
A sama jste to tady teď potvrdila.
Paní poslankyně Aulická Jírovcová, faktická poznámka.
Já prostě s tímto nesouhlasím. Můžete se přijet k nám podívat do Mostu. Pomáháme i Karlovarskému kraji. Ale jak říkám, pokud nemáte pěstouny, nemáte kvalitní pěstouny, tak se můžeme bavit, že je úplně jedno, jestli to dítě má zdravotní, nebo sociální diagnózu, ale když to dítě nemáte kam dát, tak se asi nemůžeme zbavovat právě těchto zařízení. A ta vaše transformace, nezlobte se na mě, ve Zlínském kraji dneska brečí.
Prosím, máte slovo.
Já vystoupím možná netradičně, nebudu tady rozebírat pro a proti. A já vás prosím, propusťme tento zákon do naší rozpravy tak, ať vyvážíme pro a proti a nalezneme to nejlepší řešení pro každé dítě. Děkuji vám.
Děkuji. A faktická poznámka pana poslance Aleše Juchelky.
Jak říkám, jsme poslední v Evropě.
Paní poslankyně Pastuchová s faktickou poznámkou.
Já myslím, že to bude strašně rychlé. Já osobně mám s tímto také problém a budu také hlasovat pro zamítnutí v prvním čtení.
Děkuji. A nyní na základě rozhodnutí Poslanecké sněmovny přerušuji projednávání tohoto bodu. Návrh na volbu člena Rady Státního fondu kinematografie Prosím pana předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby zopakoval kandidáty a provedl nás volbou.
Tak já děkuji za slovo, pane předsedající, a přeji, kolegyně, kolegové, dobré odpoledne. A za druhé i stanovisko legislativního odboru ze dne 22. září 2020 spíše konání voleb v částečném zastoupení nedoporučilo. A pak už je ten postup standardní. Takže tolik na úvod. A ještě druhé doplnění, to je v tomto období tradiční. Tužky mějte svoje, nejsou tam v těch plentách připraveny, a stejně tak můžete poté využít dezinfekční gely, případně ochranné prostředky. První bod je tedy návrh na volbu člena Rady Státního fondu kinematografie. V tom prvním kole, které proběhlo 10. listopadu, nebyl nikdo zvolen a do druhého kola postoupil dvojnásobek kandidátů na jedno uvolněné místo. Je to paní Nataša Slavíková s 82 hlasy a pan Jiří Voráč se 43 hlasy.
Ano, přerušuji tento bod.